Za třetí bychom žádali, aby Ministerstvo zemědělství předložilo Poslanecké sněmovně opět do konce září tohoto roku seznam opatření, která povedou k transparentnímu rozdělování finanční podpory určené především malým a středním podnikům v zemědělské výrobě. Tudíž bychom tady tuto problematiku přijetím tohoto jednoduchého usnesení mohli ukončit a věnovat se jí, až budeme tyto informace od Ministerstva zemědělství mít k dispozici. Tudíž nemyslím si, že se jedná o nějaký konfliktní bod. To znamená, máme dvě možnosti, kam jej zařadit. Usnesení už jsem vám dopředu zmínila, takže víte, o čem případně bychom hlasovali. Nicméně si myslím, že by Poslanecká sněmovna neměla nechat tyto závažné informace bez povšimnutí a měla se jim věnovat.
To si neumím představit ani v nejčernějších snech, že by vláda tak skokově zvyšovala toto. Když se podíváte na ten sněmovní tisk 97, on není zase příliš rozsáhlý. Kdybych to chtěl trochu zjednodušit, tak ta smlouva má tři části: úvod - deklarace plná přechodníků, velkých cílů, nezávazná, pak je konec a mezi tím je to tělo. Takže to nemůže být prostá smlouva, protože tady mluvíme o přenášení kompetencí na evropskou úroveň. Může být různý výklad. Nikomu neberu jiný výklad. To je postup, který je možný, který skutečně můžeme uplatnit, za který nás nikdo nemůže kritizovat, protože nejsme členskou zemí eurozóny. To by byl už jiný případ, tam bychom to museli ratifikovat jako celek. Takže vedeme tady dlouhý politický zápas už pátý rok o to, jestli máme ratifikovat úvod a závěr bez toho vnitřku. Je to zase o té interpretaci. Ano, striktně formálně má pravdu například paní ministryně, která říkala v jednom ze svých vystoupení k tomuto bodu, že nás to k ničemu nezavazuje. Já s tím souhlasím. Nicméně na druhé straně máme nějakou zkušenost z vyjednávání s evropskými institucemi. To je přece úplně normální. Přestože nám političtí odpůrci říkají, že jsme protievropští, není to pravda. A velmi často tady říkáme, když říkáme Brusel, tak v tom Bruselu jsme i my. A víte, že náš pan předseda inicioval jednání s premiérem tehdy ještě v demisi o koordinaci postojů v zahraniční politice, protože dlouhodobě říkáme, že v zahraničí budeme tak silní, jak budeme doma jednotní. Čím víc budeme doma rozhádaní, co se týče zahraniční politiky, tím méně toho na evropské scéně prosadíme. Euro pokládáme ne za ekonomický, ale politický projekt, který se neosvědčil. A není to jenom teorie. My jsme byli od začátku na velkých pochybách, od začátku jsme jako občanští demokraté řekli: buďme mimořádně opatrní, nikam se nežeňme. Protože tím deklarovaným cílem bylo přiblížení úrovně ekonomik zemí eurozóny. Efekt je právě opačný. A to pak není racionální kritická debata. Velmi často tito zastánci nás, kteří jsme opatrní a kritičtí, bijou po hlavě obuškem: ti jsou protievropští! Není to pravda, nejsme takoví, ale máme kritický pohled. Ale pak nerozumím tomu, proč se s tím tady trápíme, paní ministryně. Budou zvát - bez ohledu na to, jestli schválíme nadpis a závěr. Takže to je rovnocenný přístup. Ano, nemohou hlasovat, tomu rozumím, to je podle pravidel této smlouvy, ale proč by nemohly být přítomny na jednání?
Náš právní řád je již v souladu s těmito požadavky.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu zpravodaji. Paní kolegyně Balcarová se hlásí s faktickou poznámkou? Ne. Nikoho nevidím, mohu rozpravu ukončit. Kdo je proti? Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a tedy i ratifikace dodatkového protokolu. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, milé kolegyně, já se tady budu pokoušet zastoupit pana ministra zahraničí Martina Stropnického, který je nemocen, a opravdu ve zkratce bych vám opět představil Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, která byla podepsána loni v červnu v Tokiu. Ministr Stropnický tady o ní hovořil v lednu. Dohody tohoto druhu má Česká republika sjednány s Novým Zélandem, s Kanadou, s Korejskou republikou, s Izraelem a s Chile a v praxi jsou tyto pobyty velmi oblíbené. Věřím proto, že vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací dohody podpoříte.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Prosím, pane ministře.
Děkuji vám. Samozřejmě tato smlouva rovněž upravuje spolupráci při předcházení a odhalování trestné činnosti, při pátrání po osobách a věcech, při pátrání po odcizených dokladech, vysílání expertů jako poradců v konkrétních případech.
Ale on už v podstatě zazněl v tom schváleném, alespoň částečně, s výjimkou toho dvouletého odkladu, v tom už schváleném usnesení školského výboru. A to, co tady už také zaznělo, ale já to považuji za nutné znovu vypíchnout, je, že samozřejmě v těch obcích chybí i personál, který by to zabezpečoval. To znamená, je hezké, že někomu dáme povinnost, ale když není možné ji zabezpečit, tak je z toho málo užitku. Proto v tomto je souhlas s tím návrhem. Co se týká regionálních disparit a těch krajů, které na tom skutečně nejsou dobře po stránce finanční, tak navrhuji, abychom prostřednictvím rozvojového programu pomohli tu dobu k plnému spuštění nového způsobu financování překlenout přes rozvojový program. Proto tady vyjadřuji podporu ještě samozřejmě nepotvrzenému, ale do systému načtenému návrhu pana poslance Vondráka.
Já také děkuji. A přišla mi tady omluvenka.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem k tomuto návrhu vystupoval už v prvním čtení a zdůvodňoval jsem, proč jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba se zbavit té povinnosti, aby všechny děti musely absolvovat předškolní vzdělávání, stejně jako proč není dobré, aby školky povinně musely přijímat i dvouleté děti. Nechci se k tomu příliš vracet, ale mám zde příležitost reagovat jak na slova pana ministra, tak na slova pana předsedy Gazdíka, tak této příležitosti využiji. A i jsme tady argumentovali, že přesně to se stane. A ono se to nezmění. Nic bychom nepokazili, žádný sociální problém bychom nezpůsobili, jenom bychom zjednodušili život řadě rodin, které se dokážou o dítě postarat tak, že ho dobře připraví na základní školu, aniž by chodilo do mateřské školy. Ale dovolte mi dotknout se ještě té otázky financování, protože tady si dovolím nesouhlasit se svým vzácným kolegou panem předsedou Gazdíkem. Ale já ten návrh na odklad podporuji, protože si myslím, že ta reforma je špatná a jde špatným směrem a nebude dobře fungovat a nebude fungovat ve prospěch českého školství.
Přebírám předsedání. Ten bod už byl uzavřen, předpokládám. A stejně tak prosím, aby poslanec Lukáš Bartoň, který je zpravodajem, zaujal místo. Nemám žádnou informaci, kde jsme skončili, bohužel. Ale předpokládám, že jsme v rozpravě, už byla úvodní slova.
Dobré odpoledne. Tento návrh zákona, respektive návrh novely školského zákona, zde byl již podrobně diskutován v prvním čtení. Prošel jednotlivými výbory. Jedná se o dvě části, respektive o návrh novely dvou částí tohoto zákona. Obě se týkají předškolního vzdělávání. Tou první navrhovanou změnou je změna směřující k tomu, aby se zrušil poslední povinný ročník školní docházky do mateřských školek. Navrhovatelé, to znamená poslanci Občanské demokratické strany, navrhují, aby tedy tento poslední povinný školní rok školní docházky do mateřských školek byl zrušen. Jedná se o celý proces omlouvání, evidence těchto dětí. To je tedy to, co se týká zrušení povinné docházky do posledního ročníku mateřských škol. A nyní k tomu druhému návrhu, který je v onom návrhu novely školského zákona předložen poslanci Občanské demokratické strany, a to je to, co se týká docházky dětí mladších tří let do mateřských školek. Občanští demokraté v tomto návrhu zdůrazňují...
Prosíte klid? Prosím, pokračujte.
Jednalo se o opatření, které vzešlo z pléna Poslanecké sněmovny a následně bylo schváleno. To je důvod jeden.
Takže některé strany navrhují ratifikovat všechno, ale v tomto sněmovním tisku 97 to není. Takže abych nezdržoval, tak hlavám III a IV se v této chvíli věnovat nebudu. To znamená, přestože budeme signatáři - když si představím, že jsme to ratifikovali - tak nemáme právo jmenovat předsedu vrcholných schůzek. I tento článek se vztahuje pouze na země eurozóny. Takže milostivě jednou za rok mohou přijet předsedové vlád. Ne nejméně dvakrát za rok, jak je ta eurozóna v článku předem. A to je věc, na které bychom měli trvat, že náš předseda vlády bude jezdit na ta zasedání, vrcholná jednání, i když nebudeme ratifikovat. Myslím si, že ve stávajícím stavu Evropské unie jsme schopni tento oprávněný politický požadavek prosadit. Nevidím, kdo by byl proti. Zdali ti signatáři byli schopni dát do programu některý z bodů, které nenavrhovaly členské země eurozóny. Už jsem skoro v půlce. Já myslím, že mi odpovíte v rozpravě, možná že ne dneska, ale určitě v rozpravě budou moci podle mého názoru, pokud neukončíte většinou, dostatek všichni zastánci této smlouvy argumentovat proti našim argumentům a proti našim názorům. Bývalý předseda Sněmovny také organizoval schůzi Sněmovny a přišlo nám to zcela normální. Tady mám druhý konkrétní dotaz. Kdy je projednal, co se diskutovalo a zda k tomu bylo přijato nějaké usnesení. Ta smlouva je platná poměrně dlouho, takže myslím, že už nějakou zkušenost s tím i Evropský parlament může mít. To je hodně podobné. Což znamená, že je jedno, jestli jsme, nebo nejsme signatáři. Kde jsou k dispozici ty informace? Zda jsou k dispozici i v českém jazyce, zda je ministerstvo plánuje někdy zveřejnit, abychom věděli, jestli nás informují, nebo ne. Protože se k tomu ty smluvní strany zavázaly - pravidelně a podrobně. Kdo jiný, než Ministerstvo financí nám může podat vyčerpávající informaci, jak často, jak pravidelně a jak podrobné ty zprávy jsou. A mě by skutečně zajímaly ty konkrétní zprávy. To já nepovažuji za podrobnou zprávu. Ale možná se mýlím.
S tímto návrhem se vypořádáme po skončení obecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji za slovo. Já jsem se chtěl jen ujistit, že správně interpretuji kolegu Luzara prostřednictvím pana předsedajícího.
Konstatuji, že je 19 hodin. Podle dohody končí dnešní jednací den Poslanecké sněmovny. Hlasovat bychom stejně podle jednacího řádu neměli. Takže přerušuji projednávání tohoto bodu. Ještě není ukončena rozprava. To konstatuji pro stenozáznam. Končím dnešní jednací den s tím, že se Poslanecká sněmovna znovu sejde zítra, ve středu 13. 6., v 9 hodin.
Na druhou stranu když už víme, že nám 45 tisíc dětí vlastně umísťují rodiče do školek a obce a ředitelé, vedoucí učitelé je berou, když mohou, tak je potřeba se podívat na ty podmínky, o kterých jsem tu mluvila.
Já bych chtěl reagovat na jednu část vystoupení paní kolegyně Maxové, která se týká té průzkumné cesty po jižních Čechách. Mě to jakoby velice mrzí, protože vy prostřednictvím pana předsedajícího zde tedy dokladujete to, co skutečně ve školském terénu se jeví jako problém.
A mám tady ještě s faktickou poznámkou pana poslance Raise. Já také děkuji a nyní prosím paní poslankyni Gajdůškovou, která je přihlášena do řádné rozpravy. Připraví se pan poslanec Rais do rozpravy.
Předkládaná novela školského zákona dělá tři věci a bohužel z našeho pohledu, tedy pohledu sociální demokracie, všechny odstraňují to, co v současně platném zákoně je moderní, sociálně citlivé a podporující děti i jejich rodiče. K těmto bodům, jak jsem již avizovala, máme připraveny pozměňovací návrhy, k nimž se potom přihlásím v podrobné rozpravě. Ten rok má pomoci zvládnout vstup do školy nejenom dětem z méně podnětného sociálního prostředí, jak je terminus technicus, ale i těm, které mají skvělé prostředí, ale z nějakého důvodu byly mimo dětský kolektiv. Je zavádějící tvrzení, že se to neprojevilo. Já si myslím, že už to samo o sobě je důležité. Je třeba také zdůraznit, že to znamená, a já jsem to použila již několikrát, že tento rok předškolního vzdělávání je bezplatný. Jeho zrušení tedy bude znamenat pro mnohé rodiny zvýšené náklady, se kterými v této chvíli nepočítají.
Kdo je proti? Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Tento návrh byl jednomyslně přijat. Tento návrh byl přijat. Jak jsme si před chvílí odhlasovali, jako první budeme projednávat bod Zatím ne. Prosím, máte slovo.
To, co v praxi přináší, je ztráta suverénních států nad svými rozpočty. Obávám se však, že jiné parlamentní strany nás přehlasují a tuto smlouvu prosadí, jelikož ji Babišova vláda prosazuje. A jsou tady ve Sněmovně i další strany, které prosazují přijetí eura v České republice. V debatě o paktu bychom neměli hovořit o tom, jakou prý přináší rozpočtovou kázeň a jak by se nám to asi hodilo. Tak to pojďme společně prosazovat. Jenže k tomu není třeba fiskální pakt z Evropské unie. Jen je dotlačily k falšování hospodářských výsledků. Tato vláda je v demisi, ale i když v demisi nebude, tak se vládní strana, tedy hnutí ANO, zavázala, že nás nebude tlačit do eura. My v SPD a většina občanů ho nechce. Jestli se na to samozřejmě necítíte, tak k tomu potřebujeme třeba fiskální pakt, nebo potřebujete. Takže než přijmete fiskální pakt, přijměte zákon o referendu a v něm nechte rozhodnout občany, zda se chtějí pustit do tragédie zvané euro. Vy ale takové referendum odmítáte. A pokud vám občané dají k přijetí eura mandát v referendu, tak klidně pokračujte fiskálním paktem. Jsem však přesvědčen o opaku. A do té doby nemá smysl o tomto tématu ve Sněmovně jednat. Tedy znovu opakuji, že hnutí SPD bude hlasovat proti tomuto vládnímu návrhu.
Není to pravda. Jesle tam celou dobu máme. ODS je na té radnici ve vedení prakticky od revoluce. A my se skutečně o to snažíme. Takže prosím paní kolegyni, aby tady neuváděla nepravdy.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych rád zareagoval na to, co tady zaznělo. Divil bych se, kdyby tomu tak nebylo. Uvedu konkrétní příklad. Doufám, že se za těch deset dnů nic nezměnilo, že to pořád platí, a považuji to za rozumný krok a není to nic, co by oddalovalo. Naopak to podle mě přinese uklidnění jak do řad zřizovatelů, tak do řad ředitelů škol. Čili toto bych podpořil. A prosím, bude to fakticky znamenat roční odklad, ale je to tak správně.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji. Zůstalo jich v republice asi 40 před ještě několika lety. A za druhé. Samozřejmě ten tlak na to, aby žena zůstávala co nejdéle doma, prodlužovala se mateřská dovolená až na čtyři roky, to byla také filozofie pravicových vlád, které vedla ODS.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Karel Rais, připraví se paní poslankyně Lenka Kozlová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Takže vložil jsem tam dva pozměňovací návrhy. Ten první se věnuje předškolnímu vzdělávání, které chápeme jako možnost, nikoliv jako povinnost. Druhý pozměňovací návrh navazuje na to, co říkala tady kolegyně Gajdůšková, co se týče problematiky bezplatného vzdělávání v přípravných třídách před zahájením povinné školní docházky. Považujeme za podstatné, aby toto vzdělávání bylo poskytováno bezúplatně. Vrátím se k tomu, co jsem tady říkal v té technické poznámce. Ten návrh, který je výborový, má tři části. Proto se nebudu pak už přihlašovat k těm pozměňovacím návrhům, protože ty dva jsou součástí toho výborového návrhu. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi. Nyní paní poslankyně Lenka Kozlová, připraví se pan poslanec Jiří Mihola.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, zaznělo zde mnoho názorů k projednávané tematice fiskálního paktu. Slyšeli jsme právníky, slyšeli jsme ekonomy, slyšeli jsme politiky. Podívejme se na fiskální pakt z hlediska určité strategie, a to na jednom konkrétním ustanovení fiskálního paktu.